Dostávám se už k určitým věcem, jako jsou například paušální náhrady nákladů na ubytování. Výše paušálních náhrad je tady v nějakém rozmezí od 200 do 350 korun. Neustále to opakujeme, prostě nemůžeme mít peníze jenom pro někoho.
Já vás znovu přeruším.
K jinému postupu se nepřihlíží. Registrace je dokončena zasláním potvrzení o registraci na adresu elektronické pošty, kterou cizinec uvede v registračním formuláři. Potvrzení o registraci obsahuje termín a pracoviště, kam se má cizinec dostavit pro prodloužení dočasné ochrany. My tady na jednu stranu říkáme, že nám stačí elektronické přihlášení, ale druhou větou říkáme, že potom se jim stanoví termín, kdy ty osoby se mají někam dostavit. To je jeden z důvodů, proč se také zdržím, protože prostě toto je prakticky nevymahatelné. A není tady prosím vás ani věta, co dál, co dál s tím člověkem bude.
Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky.
Dobrý večer, dámy a pánové. O co byl kolega Lang delší, o to já budu kratší. Já bych chtěl říct jednu důležitou věc a jsem pevně přesvědčen o tom, že nemluvím jen za sebe.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ona většina věcí tady byla skutečně řečena. A zase jako obvykle to tam bylo tedy zmíněno, že se předpokládá, že dopad na bezpečnost v České republice to také nebude mít vliv.
A nyní bych to zdůvodnil. V České republice aktuálně chybí v lékárnách ve velkém rozsahu některá základní léčiva, zejména penicilin, jiná antibiotika a léčiva na snížení teploty. Léky rovněž enormně zdražují. Dle Sdružení praktických lékařů jsou momentálně nedostupné i některé léky, které nelze jednoduše nahradit, například léky na snížení krevního tlaku a na snížení hladiny cholesterolu. Vy odmítáte řešit drahé potraviny, vy odmítáte řešit drahé energie, odmítáte řešit nedostatek léků. Vy je všechny zamítnete za chvíli, protože je vám to úplně jedno. Byl by to bod s názvem Fialova vláda chce, aby si lidé plně hradili veškerou zubařskou péči. Nyní bych to zdůvodnil. Takže samozřejmě tady bych rád zdůraznil, že to je pro SPD zcela nepřijatelné a dokládá to naprosto asociální charakter a záměry politiků vládní koalice. Už dnes si přitom lidé na zubařskou péči významně doplácí. To si myslím, že je ten správný politický program.
Myslím si, že jsme to předali v mašličkách. Pan ministr odpovídá. Tak já si myslím, že za každé vlády se situace měnila a za naší vlády jsme měli dramatické období, a to byl covid. ODS se dneska chlubí, že zvládli covid, ale vy jste žádný neměli. No, proč byste měli? Tady to máme pro pana ministra zahraničních věcí. Spolupráce ve Visegrádské skupině bude součástí našich vazeb na všech úrovních." Tak super. On od samého začátku měl z toho strach, tak teď v Košicích si konečně popovídali. Takže zahraniční politika. Ale k tomu se asi nechceme vracet. No, jaký další slib tady je? A je neuvěřitelné, jak pan ministr financí dokáže vlastně manipulovat ten rozpočet, protože SFDI, to je organizace, která financuje samozřejmě ŘSD a Správu železnic a dálnice, železnice, jim chybí 30 miliard. On těch 30 miliard nedává do deficitu, a financuje to de facto mimo rozpočet, protože, jak je známo, stát nemá podrozvahu. A zkrátka se tváří, že tam jsou ty peníze, ale přitom je v rozpočtu nemá. A hlavně váš problém je, že vy vůbec neřešíte příjmy, vy vůbec neřešíte příjmy! Vy jste slibovali, že snížíte o 100 miliard, úspory. Mě by zajímalo, kolik tam toho máte teď, jestli vůbec to řešíte, jestli vůbec pan ministr ví, že evropské dotace je zdroj a příjem státního rozpočtu? Ratingy my jsme měli skvělé. "Tvrdě zakročíme proti nelegálnímu hazardu" - no, to jste mě pobavili. Ta nikdy neměla být zprivatizovaná, měla zůstat v rukou sportovců, pro které nemáte teď peníze. To jsou jedny z nejnižších daní tady v Evropě. Nevím, jestli se v tom někdo vyzná. To samozřejmě už víme, že je to jenom slib, který nebude nikdy naplněn. Vůbec se tato problematika neotevřela. Pamatovat budeme i na přilehlé obce."
To už jsem tady říkal. Co se hovoří pod pojmem dočasná ochrana? Prosím vás, nezaměňovat to s azylovým zákonem, který Česká republika má přijatý, kde je vízum nějakého dočasného strpění a podobně. Dočasnou ochranou rozumíme řízení výjimečné povahy, které v případě hromadného přílivu nebo bezprostředně hrozícího hromadného přílivu vysídlených osob ze třetích zemí, které se nemohou vrátit do země původu, poskytuje okamžitou a dočasnou ochranu těmto osobám, zejména pokud existuje určité riziko, že azylový systém nebude schopen vypořádat se s tímto velkým přílivem. To přesně se v České republice stalo. Máme určité kapacity odboru azylové, migrační politiky.
V sále je hluk, že si i ostatní poslanci stěžují na to, že neslyší. Platí to jak pro levou část sálu, tak pro pravou. Kolegové, prosím.
Děkuji. A tady to opět byl dodrženo, že aniž je dotčen jiný článek této směrnice, trvá dočasná ochrana jeden rok. A s tím musíme počítat, musíme se na to připravovat, to je to, co my upozorňujeme. Vyjádřit číselně nebo v obecných rysech, jaká je jejich kapacita pro přijetí těchto osob." My jsme se ptali mnohokrát na bezpečnostním výboru, kolik tedy opravdu přijde těch lidí? A pan ministr Rakušan nám říkal, že on to není schopen predikovat.
Vydržte, pane senátore. Prosím, pane senátore, máte slovo.
Základní složky IZS jsou de facto tři.

Pak jsou zdravotničtí záchranáři, ti jsou předmětem novely, kterou jste schválili vy, respektive předmětem novely, která už byla projednána a schválena v minulém volebním období této Sněmovny, ale prostě byla tak nedokonalá, že se nedala aplikovat, a pak to jsou hasičské jednotky, a tady to prostě musíme rozdělit na dvě kategorie. Jak jsem říkal, vůbec se to netýká těch, co mají nároky na výsluhu, to znamená příslušníků Policie České republiky, Hasičských záchranných sborů České republiky, případně dalších bezpečnostních složek.

Děkuji.
Děkuji, pane senátore. Otevírám tedy rozpravu, do které je jako první přihlášen pan poslanec Milan Brázdil. Děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou se přihlásil pan senátor Nytra. Budeme pokračovat v dalším programu s vystoupením paní předsedkyně Aleny Schillerové s přednostním právem. A než jí dám slovo, přečtu omluvy.
Pořád jsem říkala: Nemáte jasno na příjmové straně, kolik vlastně vyberete. A nebavíme se o jednotkách miliard, bavíme se o desítkách miliard, které se od sebe liší. Národní rozpočtová rada hovoří o celkové plánované nerovnováze, která je vyšší než těch 295 miliard. Národní rozpočtová rada" - dále cituji - "považuje tento přístup k optické redukci deficitu za nevhodný." Národní rozpočtová rada to potvrzuje. Dodatečné výdaje" - dál cituji Národní rozpočtovou radu - "dodatečné výdaje valorizace důchodu jsou okolo 20 miliard korun. Ty však nejsou v rozpočtu na rok 2023 zahrnuty," zdůrazňuje Národní rozpočtová rada. A vzhledem k vysoké částce - takže 31, 20, k tomu kompenzace, nevíme přesně, kolik vyjdou, tak to už je pěkná částka. Novela nám bude klepat brzo na dveře a upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Prosím o to, aby tento bod byl projednán. Nebude to nic dlouhého, stačí jenom krátké vysvětlení.
Pojďme si zrekapitulovat velmi smutnou podívanou zastropování energií v České republice. Je to nekonečná telenovela, která začíná gradovat. Pouze připomenu, že jsme od února tohoto roku žádali o přípravu režimu zastropování pro domácnosti a pro firmy, od července velmi důrazně s ohledem na vyvíjející se situaci. Jaký je stav v zemích okolo nás?
V rámci registrace proběhne porovnání s údaji, které jsou o cizinci evidovány nejen v našich vnitrostátních systémech, ale i v unijním evidenčním systému o dočasné ochraně. V případě rozporu mezi cizincem vyplněnými údaji a údaji evidovanými bude cizinec vyzván k jeho odstranění. Pokud cizinec neprovede registraci v určeném termínu, případně se po registraci do konce září 2023 nedostaví k vyznačení vízového štítku, tak mu dočasná ochrana zanikne. Pokud se do České republiky vrátí z Ukrajiny osoby, kterým byla dočasná ochrana udělena, mohou na základě tohoto statusu v České republice pobývat nadále. Pokud se dočasné ochrany vzdali, je možné o ni požádat znovu. V obou případech je však možné výhody plynoucí z tohoto pobytového titulu čerpat jen jednou. Jde například o státem hrazené zdravotní pojištění po dobu prvních 150 dnů od udělení dočasné ochrany. Pokud je tento limit vyčerpán, už se neobnoví, a to ani v případě, pokud se daná osoba dočasné ochrany vzdá, případně o ni znovu požádá. Tento i ostatní benefity jsou vázány na konkrétní osobu, nikoliv na jednotlivé žádosti. S ohledem na současný vývoj konfliktu na Ukrajině a nadcházejícímu zimnímu období však nelze vyloučit příchod další vlny uprchlíků, která může ovlivnit kapacity Ministerstva vnitra a Policie České republiky. Například na základě podnětu Ministerstva zdravotnictví se zjednodušují pravidla pro získání kvalifikace v oboru psychologie, neboť v souvislosti s příchodem osob zasažených válkou výrazně vzrostla poptávka po těchto službách. Účinnost návrhu tohoto zákona se navrhuje první den po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Já vám děkuji, pane ministře.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, výbor pro bezpečnost na své 22. schůzi dne 8. prosince 2022 projednal návrh tohoto zákona a po projednání doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s vládním návrhem zákona vyslovila souhlas. Žádné pozměňovací návrhy nebyly dodány.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh?
Když jsme projednávali daň z mimořádných zisků, tak nám tady pan Zbyněk Stanjura předložil komplexní pozměňovací návrh, který měl 31 stran. Ale především, co v tom návrhu není, je otázka sociální podpory právě ve vazbě na integraci uprchlíků, a to testování příjmu a majetku uprchlíků.
Prostě už se to bere jako hotová věc. Jestli si to nemyslíte, tak je vidět, kam se to posouvá. Základní!
Děkuji, paní poslankyně. To byla poslední přihlášená k návrhu pořadu. Přistoupíme tedy k hlasování o jednotlivých návrzích v pořadí, v jakém byly podány. Nejprve bychom hlasovali návrhy z grémia. Tyto návrhy byly přečteny, takže se domnívám, že je není třeba opakovat. Jen upozorňuji, že jsme byli všichni odhlášeni, takže příchozí prosím, aby se přihlásili. Nyní tedy bychom hlasovali o návrzích z grémia tak, jak zde zazněly. a nezaznamenala jsem námitky, abychom mohli hlasovat o všech návrzích z grémia najednou. Zahajuji tedy hlasování a ptám se, kdo je pro? Hlasování číslo 3, přihlášeno 149 poslanců a poslankyň, pro 149, proti žádný. A nyní budeme hlasovat o zbývajících návrzích tak, jak zazněly. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?
Vládní kompenzace a registrace, kde kvantita ale zvítězila nad kvalitou, jsme projednávali například i na bezpečnostním výboru a podrobovali jsme to kritice. Tady bych chtěl říci, že my opravdu máme k tomu určité výhrady, ale nabízíme i pomocnou ruku. My jsme se k té směrnici tady také několikrát v rámci projednávání předchozích lexů dostali. V reakci na tento krok bylo v České republice přijato několik zákonů, které se souhrnně označují jako lex Ukrajina. Dosavadní průběh konfliktu na Ukrajině však nenaznačuje, že by se mohlo opravdu blížit jeho blízké ukončení. Spíše to vypadá zatím naopak, že tam bude docházet ještě k nějaké eskalaci. Stačily nám ty naše migrační plány. Česká republika, jak jsem říkal, řádově přijala 480 000 běženců. To znamená kolem 250 000 obyvatel bychom kvalitně byli schopni přijmout. Jedna z našich výhrad, která zaznívá k současné vládní koalici, je, kde je ten strop?
Děkuji, pane senátore. Nyní je přihlášen do rozpravy pan poslanec Jiří Mašek, připraví se pan poslanec Igor Hendrych. Prosím, máte slovo.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci vážení členové vlády, pane senátore, přeji pěkné odpoledne. Budeme pokračovat v rozpravě. Jako další je přihlášen pan poslanec Igor Hendrych, po něm pan poslanec Drahoslav Ryba.
Osobně to vnímám jako takové trošku možná nastavené zrcadlo nebo možná i políček současné vládní koalici v tom smyslu, že stále čekáme, jak už tady bylo avizováno panem ministrem práce sociálních věcí a ministrem životního prostředí, že se chystá zákon o náročných profesích, a v tomto smyslu úprava jejich starobních důchodů, a že se zřejmě na ni čeká trošku déle, než by bylo záhodno.
Takže to se přece řeší někde jinde, pane premiére. Toto fialové je Schengen a někdo tvrdí, že nemůžou být státy v Schengenu, když nejsou členové EU. A tohle Evropa ani nezvládla. Takže ještě jednou. Takže Evropa - a já si myslím, že vstup do Schengenu je podstatně jednodušší než někoho vzít do EU, takže to je problém - a ilegální migrace je znovu na stole. A když jsme tam měli naše policisty, jak byli v Maďarsku, tak to bylo strašně zajímavé, když mi jeden ten policista řekl: No, představte si, že my jsme zadrželi jednoho pašeráka, který byl z České republiky, ze stejné obce jako já. Tak to funguje. Takže ta inflace: pan guvernér Rusnok se netrefil. Tento pokles spotřebitelských cen byl důsledkem prominutí DPH u cen elektřiny a zemního plynu. A co teď říká Český statistický úřad? Částečně k tomu přispěla i loňská nižší srovnávací základna, kdy došlo k odpuštění DPH u cen elektřiny a zemního plynu." Takže kdo tady mluví o inflaci? Teď ano, je pravda, že vláda konečně od 1. října odpustila poplatek za obnovitelné zdroje. Ano, máte rok zpoždění, ale díky za to, aspoň něco. A plus ten energetický tarif. A kde to skončilo? Tři a půl nebo kolik je to. No, takže je to tak, že panu ministru Stanjurovi vyhovuje ta inflace, protože on říká: Nebudu navyšovat daně. Ta inflace je inflační daň. Takže snad už i média vždycky se na to ptají a pan premiér vždy argumentuje, že ten Babiš, Babišova vláda způsobila tu inflaci. Takže to je ten výsledek a snad už to... Mě fascinuje ta preambule. Takže toto je fakt skvělé. A důsledky energetické krize, ano, jasně. "V Evropě budeme prosazovat jadernou energetiku." Ano, to jsme prosazovali. Co je strašně zajímavé, že zdravotnictví - já nevím vlastně, co tedy zdravotnictví. Já jsem měl pod sebou tolik agend. My jsme udělali plán České republiky, reformy psychiatrické péče. Co my jsme prosazovali - já jsem o tom mluvil i v tom mém pořadu, nebudu to tady opakovat. Pražáci chodí na Žluťák, to je Masarykův onkologický ústav v Brně. Zakázali jste ten prospekt, který jsem tady propagoval. No, teď ho rozdáváme, protože to byl náš výmysl. A já jsem na to hrdý, že jsme to dělali, že jsme říkali: Lidé, musíte chodit na prevenci, protože bohužel dneska zemře na rakovinu 75 lidí v České republice a 200 lidí onemocní. Protože jedna zubařka odešla. Proč? A to jsme chtěli pro ty lidi zdarma. A co řeší pan ministr? Řeší to? Já jsem slyšel, že téměř nic. O tom jsme se chtěli s vámi bavit, ale samozřejmě není zájem. Dneska jsme měli velkou debatu na klubu ohledně Národní sportovní agentury. Vždyť ta agentura je pod premiérem. Já jsem tam poslal kontrolu z Ministerstva financí, když jsem měl nějaké pochybnosti, my jsme tam poslali auditora. A teď, kdo to bude řešit, kdo to bude řídit vlastně? Já jsem rád, že se nám podařilo zrekonstruovat Národní muzeum, Státní operu. Teď jsem byl na Louskáčku, tak jsem se ptal: Bude ta Nová scéna, pane ministře? Invalidovna, Císařské lázně. My jsme byli 5. prosince v Náchodě. Takže to jsou všechno tyhle věci. Kapitola Obrana. Tam musím říct, že paní ministryně se snaží, a snaží se plnit ty sliby.